To je pro zápis. Budu pokračovat. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.
Návrh zákona je opětovně předkládán poté, co nebyl jako sněmovní tisk číslo 580 po vrácení Senátem přijat Poslaneckou sněmovnou. Jedná se tedy do značné míry o totožný návrh, pouze s dílčími korekcemi. Předložený návrh zákona je mimo jiné realizací projektu Moje daně - moderní a jednoduché -, jehož realizace je spolu s podporou zjednodušení a elektronizace daňového systému a obecně veřejné správy jedním z bodů programového prohlášení vlády. Jedná se zejména o tyto úpravy: Bylo vypuštěno faktické prodloužení lhůty pro vrácení daňových odpočtů z 30 na 45 dnů. Jde o zapracování námětu pana poslance Skopečka, který s touto myšlenkou přišel v rámci projednávání sněmovního tisku 580, a naplnění mého slibu zařadit toto téma do nejbližší novely daňového řádu. V současnosti tato tolerance činí čtyři pracovní dny a v původním návrhu měla být vypuštěna a nahrazena stupňovitou tolerancí. Dojde ke zvýšení úroku z nesprávně stanovené daně na dvojnásobek po dobu, kdy je nesprávně stanovená daň vymáhána v rámci exekučního řízení. Tato změna nalezne uplatnění v případě exekuce na základě nezákonného zajišťovacího příkazu. Dovolím si tvrdit, že dohodnuté změny učinily z návrhu zákona nekonfliktní předlohu.
Umožněte vystoupení své kolegyně. Děkuji.
Víte, co je dneska za den? Dnes je 78 let od významného aktu, operace Anthropoid, dnes je tomu 78 let, kdy byl spáchán útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Je naprosto ironické, že pan ministr kultury se v těchto dnech chová jako ten největší nácek! Stejně jako včera, středa třetí bod odpoledne.
Dobrý den, dámy a pánové.
Písemné přihlášky mají přednost. Vystoupení nebo technické poznámky, které se netýkají pořadu schůze, nepřipustím.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, aniž bych tušil, že pan předseda Faltýnek vystoupí se svým návrhem, tak jsem se také přihlásil ke změně pořadu schůze, a to konkrétně kvůli bodu číslo 76, sněmovní tisk 866, což je zrušení daně z nabytí nemovitosti.
Prosím ještě jednou - po dohodě s předsedou poslaneckého klubu ANO panem Faltýnkem upravuji svůj návrh a navrhuji, aby bod 379 byl zařazen pevně na příští čtvrtek 11. hodinu.
K pořadu schůze se dále z místa hlásí pan poslanec Luzar, poté pan poslanec Birke.
Na tohle jsem alergickej! A jestli budete tady vykřikovat a urážet takové věci, tak to je tedy pro mě naprosto bezprecedentní! Prosím, omluvte se!
Navrhujete jiný bod? Paní poslankyně navrhuje nový bod.
To je takové rychlé probuzení. Já bych tady rád řekl něco, co nevím, jestli se v té Sněmovně ví. Představte si prohlášení představitelů německé vlády s palestinskými úřady, ve kterém odsuzují myšlenku anexe. Nedovedu si představit, že by tohle tady někdo udělal. Padesáti, kteří se vyslovili proti anexi. To říká americká strana a současný state secretary. Pro nás, Česko, mi to připadalo, že je to vždycky úplně jednoduché. Česko přece se svou zkušeností, kterou má z 20. století, nemůže mlčet k tomu, když se někde nerespektují základní mezinárodní pravidla, a kde se použije síly na obsazování území na základě odkazů na nevím co, to už je potom jedno. Podstatné je, že se používají vojáci. To je úplně běžná forma. Přečetl jsem si v českých médiích, že to je cosi mimořádného, že se to má říkat z očí do očí. To je věc, kterou jsem tady ve Sněmovně vždycky já říkal sám. Diplomacie je často skrytá, je to její podstata, a musí být její velká část z očí do očí. Ale to neznamená, že se stejně tak legitimně nepoužívá tato forma. A mezi nimi jsou velcí přátelé Izraele. Je to prostě standardní forma, kterou se něco sděluje.
Tím prvním je to, že oznámení na prošetření uvedeného výroku naší poslankyně podal komunální politik. Dále bez ohledu na to, aniž byla poslankyni Maříkové prokázána nějaká trestná činnost, byla v souvislosti s jejím výrokem vláčena ve zprávě Ministerstva vnitra o extremismu, což je nepřijatelné, jelikož se jedná o živý spis. Z tohoto důvodu bylo také podáno trestní oznámení, a to jak na Policii České republiky, tak také na samotné Ministerstvo vnitra. Dalšími argumenty, které potvrzují zpolitizování celé věci, jsou některá stejná, podobná nebo opravdu neakceptovatelná vyjádření ve veřejném prostoru, o která se policie ani Ministerstvo vnitra nezajímají a nikoho za ně netrestají. Jako příklad stejných nebo podobných uvedu čtyři. V článku se mimo jiné uvádí - cituji: "Moderní ekologie, věda o fungování složitých biologických systémů, se velmi nekompromisně staví k zavlečeným, nejlépe pak horečně se množícím invazivním druhům. Lidé vystupující proti invazivním lidským populacím jsou však nazýváni fašisty. Sice už méně srdečně než loni, ale paní Merkelová je pořád přesvědčena, že to zvládne." To všechno může znamenat zrod skutečné příčiny rozkladu našeho starobylého řádu, zdroj úpadku a degenerace dlouholetých vztahů. Bude to jako živná půda pro rozšiřování invazivních druhů, které v budoucnu bude nejen obtížné, ale i nadmíru nákladné vykořenit či alespoň zneutralizovat. Připomeňme si případ bolševníku." Konec citátu. Není pro něj překážkou žádná hranice, žádná vzdálenost ani lokalita, ze které se k nám přesouvá.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 Musí se dostat do té země zaslíbené, kde je dostatek potravy a kde se bude přiživovat na práci ostatních. Možná má v sobě zakódováno, že jednoho dne se vše otočí a oni se stanou těmi pány světa." Obrázek, zda je celá kauza poslankyně Maříkové zpolitizovaná, o čemž já jsem přesvědčen, si po těchto všech příkladech udělejte sami. Z politického pohledu je na celé věci ještě také zarážející to, jak bylo promyšlené zavedení pojmu "předsudečná nenávist". Ministerstvo vnitra svým definováním tohoto pojmu chtělo dát orgánům činným v trestním řízení nástroj k tomu, aby mohlo řešit i případy, ve kterých by se možná dal spatřit projev extremismu. Zde spatřuji velké riziko možného zneužití, tak jak se to stalo právě v tomto případě poslankyně Maříkové.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji. Ale přesto si dovolím v této chvíli v řádném vystoupení učinit tři poznámky. Připomínám, a již to tu několikrát zaznělo, že o vydání žádá Policie České republiky, nikoliv ministr vnitra. A k tomu dodám ještě jedno, protože zde ty vazby také zazněly.
Budeme tedy pokračovat. Jedná se o návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu, o návrh na volbu členů Rady České televize a návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie.
Přeji dobré odpoledne. Konstatuji, že k volbám se dnes dostavil vysoký počet poslanců, mohu říci jeden z rekordních, co si pamatuji z posledních měsíců. V případě volby člena Rady Českého rozhlasu získala Hana Dohnálková 94 hlasů a Jaroslav Šebek 69 hlasů. Kvorum 97 tedy nebylo dosaženo. Bylo to druhé kolo, takže nikdo nebyl úspěšný. Tato volba končí. Zde předesílám, že tedy budeme vypisovat novou výzvu Poslanecké sněmovny a o jejím termínu vás budu informovat za malou chvíli po oznámení dalších výsledků. Ivan Douda získal 60 hlasů, nebyl zvolen. Zdeněk Holý získal 72 hlasy a nebyl zvolen. Michal Klíma 70 hlasů, také nebyl zvolen. Hana Lipovská získala 114 hlasů a byla zvolena. Pan Lubomír Veselý získal 111 hlasů a byl také zvolen členem Rady České televize. My jsme obsazovali tři volná místa. Všechna tři místa tedy byla obsazena. Konstatuji, že 15členná Rada České televize je v tuto chvíli plně obsazena. Bylo obsazeno jedno místo a dvě místa budeme doplňovat v kole druhém. A nyní poslední informace k vyhlášení dalších lhůt. Takže ta výzva v Českém rozhlase bude na dvě místa. Měla by být vyhlášena, pokud ji pan předseda vypíše, od 1. do 15. června. A ještě poslední informace k vyhlášení nových lhůt. A za druhé vyhlašuji lhůtu na volbu jednoho člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu.
Děkuji. Pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se omlouvá z odpoledního jednání z důvodu neodkladných pracovních záležitostí. Prosím máte slovo.
Pane předsedající, dámy a pánové, samozřejmě že všichni respektujeme demokratickou tajnou volbu parlamentu, výsledek voleb je legitimní. A vy jste, kolegové ze sociální demokracie, měli možnost tomu zabránit. A vy jste to neudělali. A možná vidět něco, co pokládám za špatné, a nezabránit tomu, je možná o něco větší zločin, než se na té špatnosti příliš podílet.
Takže nyní tedy s přednostním právem vystoupí předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Ale tak prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Možná, že jste opravdu v politice dlouho a zažil jste různé moresy, ale ČSSD nikdy nedělala to - a nemá žádnou páku a žádný recept na to, jak to dělat - aby s někým šla za volební plentu a říkala mu, jak tam má škrtat. Nikdy jsme nedělali metody - a možná, že to v TOP 09 je běžné - že bychom říkali někomu, že má fotit volební lístky, jak volil. A o tom, kdo byl zvolen, rozhodla Sněmovna. V té Sněmovně má ČSSD 14 hlasů, vy o něco méně, ale každopádně ani naše dva kluby dohromady nedají stovku ani náhodou.
Toto jsem tlumočil i poslaneckému klubu Pirátů s doporučením nevydat. Nicméně ta debata, její průběh a dané výroky očividně mnoho mých kolegů přesvědčily o opaku, takže neplatí to, že mluvím za celý klub Pirátů, už mluvím jenom za určitou část. Takže tomuto vyhovujeme - tedy pouze část - a proto i já jsem připraven hlasovat pro nevydání. Tak bych poprosil, neurážejme poslance, byť čteme e-maily či jiné komentáře, které nám přišly. Prosím nedělejme to. Nevím, nakolik to zlidoví, a nechtěl bych, aby tady zazníval dále.
Děkuji. Mám jednu faktickou poznámku a to je paní poslankyně Karla Maříková. Prosím máte slovo.
Takže ještě jednou dobrý den, vážení kolegové, vážení páni poslanci, poslankyně. Martin Lang: "Zeman je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini. Člověka, který nedrží dohody a smlouvy, jistě lze nazvat proradným prasetem a slušní lidé se takové morální zrůdě vyhýbají. Adolf Hitler takovou morální zrůdou byl. Nedodržoval žádné dohody a smlouvy. Český stát, který uzavře smlouvu a poté zneužije Parlament, aby smlouvu porušil, klesl na úroveň proradného prasete. Dokonce jsem přesvědčen o tom, že takové zrůdy je nutné pozabíjet, aby svou morální zrůdností nenakazili zbytek národa. Morálním zrůdám je třeba vyhlásil boj na život a na smrt. Nejde o peníze církvím, jde o to, že svým proradným chováním prasata, včetně prezidenta, legitimovala porušování dohod a smluv mezi lidmi. Pokud se nelze dovolat jinak práva, je nutné takové zlo vybíjet, je nutné nositelům takového zla uřezávat hlavy a pálit sračky, co od nich zbudou." Karlu Maříkovou nevydat a chápu naprosto její rozhodnutí.
Byť, jak znova říkám, vím, že se jedná o citaci, kterou jste přednesl. Myslím, že jsem na to reagoval nějakým způsobem, a do budoucna bychom opravdu neměli přistoupit na to, že budeme tady poslouchat byť citaci v takovémto znění. Nemám nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy, ani s faktickou poznámkou. V tuto chvíli končím obecnou rozpravu.
Mám zde poslední přihlášku.
Pan ministr zahraničí se hlásí do rozpravy, on k tomu chce vystoupit. Já určitě ctím to, že může mít někdo kritické názory, které jsou v rozporu s tím, co si myslíme třeba my.
Poprosím o klid.
Ale dobře, pane bývalý ministře zahraničních věcí, pane ministře kultury, já vám řeknu, co mě nejvíc zarazilo na tom vašem dopise. Je naší povinností zastat se Palestinců, pokud jim hrozí podobný osud, který stíhal opakovaně Československo ve 20. století. Velmi často říkají historici - já nejsem historik - že je velmi ošidné používat historické příklady v jiném kontextu. Tak co se stalo v Československu ve 20. století, to snad všichni víme. Demokratické Československo a totalitní Německo. Demokratizační proces, když budu používat jazyk komunistů, a proti tomu vstup pěti armád okupačních vojsk. Opět to přirovnáváte. To je přece jiná debata. A to mně, pane ministře, připadá opravdu nevhodné a přepjaté. Jsem o tom přesvědčený, že stát Izrael je demokratickou zemí, jedinou na Blízkém východě. A vy ji přirovnáte k nacistickému Německu a pak jste rozčílen a udiven, když má kolegyně to možná řekne ostře, nebo ostřeji, než to říkám já. Ale mně to přirovnání prostě vadí. To je podle mě nepřijatelná věta. A jestli necítíte rozdíl v té formě, když podepíše nějaký dopis 50 bývalých ministrů zahraničí... Že dva jste členy vlády. Je to vyjádření postoje české vlády, nebo není? Ti na to mají plné právo, ale nezastávají v tuto chvíli exekutivní funkce a mám pocit, že ani nechtějí. Ale v tuto chvíli nezastávají exekutivní funkci. Slyšel jsem vyjádření premiéra vaší vlády, který s tím nesouhlasí. A to je ten zmatek v zahraniční politice. Až budete bývalý ministr zahraničí, tak je to přece jiná situace. Pane ministře, fakt považuje toto přirovnání za vhodné? Ale říkám, neberu vám právo na kritický názor na plány izraelské vlády. Ale bez toho přirovnání by ten dopis byl mnohem jednodušší i pro vaše názorové oponenty. Toto přirovnání je prostě moc.
S přednostním právem bude reagovat pan ministr kultury.
V čem je ta podobnost? Prostě někdo, kdo je cizí, vstoupí na území, na kterém žijete, a okupuje ho silou. Je to jednoduché jak facka. Ten zážitek si můžete velmi snadno představit. A je to prostě to, proti čemu se Česká republika musí podle mě ozvat, jestli má nějakou čest v těle. Nemůže prostě souhlasit s tím, kdy nějaké území cizího státu je okupováno vojáky a silou. To je prostě skutečně vojenská síla, to není legrace. Takže já vím, jak se to děje, vím, jak to probíhá. Takže chápete, tohle není na teoretickou debatu. To je to, že mluvíte s těmi lidmi, a oni se bojí podobného zacházení a podobných kroků. A princip, kterému podle mě rozumí všichni, je, že vám na vaše území někdo přijede, jsou to vojáci, oni tam nepatří a oni to obsazují. Takže to je jednoduchá odpověď na vaši otázku. A druhá věc. Protože pak nebudujeme společnost opravdu liberální, demokratickou společnost, jako jsme chtěli.
A nyní tedy paní poslankyně Maříková, která je přihlášená v rozpravě.
Jenom opravdu rychle. Mrzí mě, jestli to, co jsem řekla o paní poslankyni Maříkové, bylo vnímáno jako výsměch. Zopakovala jsem to, co řekl její ctěný pan kolega Jarda Foldyna, a v žádném případě jsem to tak nemyslela.
Děkuji. Tak prosím pana poslance Španěla, aby nám tady netrousil infekční věci.
A myslím si, že mají své místo v trestním řádu nejenom České republiky, ale i jiných demokratických právních států. Jsou to trestné činy hanobení národa, rasy či etnické nebo jiné skupiny osob a další. Já si skoro myslím, že jo. Ale to je jenom poznámka spíše akademického charakteru.
Jestli jste s přednostním právem, já jsem teď převzal řízení, takže dobrý podvečer a prosím.
Máme tady dva různé postoje nebo dvě různé možnosti toho, jak pokračovat. Řekla si: Chci být vydána. Chci, abyste mě vyšetřovali. A potom ony mají máslo na hlavě. A že těch másel na hlavě už byla spousta. Já jsem velmi kritický k některým postupům policie a státních zástupců. Jak to vidíte sama z titulu toho, jestli chcete být vydána, nebo ne?
Zrekapituluji situaci. Jsme v obecné rozpravě. S faktickými poznámkami mám přihlášené tři poslance.
Já nemám důvod pochybovat, že jste se nijak nechtěla své kolegyně dotknout. Chtěl jsem ale zareagovat na jinou věc. Říkala jste, že budete hlasovat pro vydání jako vždycky, protože poslanci nejsou jiní lidé než ti ostatní.